Tak pan předseda Kalousek.
Jenom konstatuji, že na tuto kruciální otázku není paní ministryně schopna odpovědět.
Prosím.
V současné době chvíli dochází ke stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě spotřební daně, protože od 1. března 2020 jsou účinné nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků.
Projednáváme návrh zákona, a pokud diskutujete něco jiného, tak zásadně v předsálí.
Dalším velmi významným faktorem je skutečnost, že vzhledem k poklesu příhraniční turistiky a uzavření některých prodejních míst se v letošním roce jedná o podstatně větší objem stahovaných cigaret, odhadem o 30 %, než tomu bylo v minulosti. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Toto byly tři pozměňovací návrhy, velmi v kostce a velmi lapidárně řečeno, které jsou již v návrhu usnesení rozpočtového výboru.
A nyní máme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, tak jak to navrhl rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 21, z přítomných 178 pro 123, proti nikdo, obecná rozprava bude vedena. Nyní se hlásí pan poslanec Kubíček.
Já se zase ujmu své role a navrhnu zkrácení vystoupení na pět minut v obecné i podrobné rozpravě pro jednoho poslance za jeden klub.
Kdo je proti?
A podporuji návrh rozpočtového výboru.
Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Je před námi rozhodnutí, jak dál postupovat. Zda bezprostředně přistoupíme k hlasování ve třetím čtení, anebo rozhodneme o zpracování pro písemné předložení návrhu. Vzhledem k tomu, že je možné hlasovat bezprostředně, první hlasování bude o tom, že přistoupíme bezprostředně po skončení druhého čtení ke čtení třetímu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nikdo se ve třetím čtení do rozpravy nehlásí, proto rozpravu končím.
To znamená, jeho návrh je širší. Měli bychom prvně hlasovat o panu kolegovi Hrnčířovi. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kalouska pod číslem 4927, který tady zdůvodnil.
To je návrh procedury. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh alternativní. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat hlasováním o jednotlivých návrzích. Prosím tedy o návrhy a stanoviska. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední varianta. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Kdo je proti? Hlasování číslo 32, z přítomných 188, pro 157, proti nikdo.
Máme tady návrh zákona, který jsme projednávali téměř před měsícem 24. března, a tentokrát ho tady máme s návrhem přímo od vlády, který už jsme tady mohli dávno schválit. Už tehdy ke konci března jsme tady měli tři příležitosti zvýšit ošetřovné na 80 % z vyměřovacího základu mzdy. Už tehdy jste třikrát svým hlasováním nepodpořili toto zvýšení. Kolik rodin už muselo sáhnout třeba po nějaké nevýhodné rychlé půjčce, začít se zadlužovat? Jsem ráda, že to tady je, my to samozřejmě podpoříme, protože je to návrh, který jsme od začátku prosazovali. Ale nemohu si odpustit nepřipomenout, že už to dávno mohlo platit. Že ten čas, který tady tomu teď budeme věnovat, už jsme tomu věnovat vůbec nemuseli a rodiny jsme nemuseli uvrhat do ještě horší situace a velké nejistoty. Máme jej vůči nim, kteří jsou teď na tom častokrát úplně nejhůř. Úplně zbytečně, protože to, co tady dneska řešíme, jsme tady už skoro před měsícem řešili a mohlo to už dávno fungovat a mohlo to už dávno platit. Kolik půjček nebylo přiznáno a jak pomalu trvá vyřizování těchto jednotlivých věcí. Myslím, že tohle je jeden z těch ukázkových případů. To by bylo potom mnohem lepší pro lidi.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Dernerovou a prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Byl vrácen Senátem za účelem zajištění jednotného způsobu schvalování zdravotně pojistných plánů a dalších důležitých dokumentů zdravotních pojišťoven. Takže z tohoto důvodu jsme jako vláda navrhovali schvalování pouze vládou. Zajistí, že po skončení současného funkčního období členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven bude možné tyto orgány opět plně obsadit.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, pane premiére, ministři, vážení poslanci, poslankyně, budu velmi krátká, stručná. Takže s touto částí zákona jsme problém neměli. A pan ministr souhlasí, takže myslím, že nebude problém s hlasováním.
Děkuji paní senátorce. Nechce se vyjádřit. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 45, přihlášeno 191 poslanců, pro 161, proti nikdo. Končím projednávání tohoto bodu. Další bod, kterým se budeme zabývat, je
Znovu děkuji za slovo. Hlavním důvodem předložení této novely v době před vypuknutím pandemie byla zejména potřeba adaptace dvou unijních nařízení. Návrh zákona nyní této Sněmovně vrátil Senát se svým pozměňovacím návrhem opět k projednání. Vládní návrh zákona, tedy jak jsem řekl, byl zejména implementační novelou, která nepřinášela zásadní, nová, věcná řešení upravované problematiky. Při projednávání vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně byla nejvíc diskutována otázka povinného očkování a jeho uvádění v posudcích poskytovatelů zdravotních služeb. Ministerstvo zdravotnictví podpořilo pouze ty pozměňovací návrhy, které nepovedou ke snížení kolektivní imunity, jejíž zachování je nezbytným předpokladem zamezení vzniku a šíření závažných infekčních nemocí v populaci. Na půdě Senátu návrh zákona projednal výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a doporučil jej vládě k projednání v Poslanecké sněmovně, a to se změnou podmínky pro přijetí dítěte do předškolního zařízení.
Návrh byl zamítnut.
Nikdo se neozývá, že by to tak nebylo, já to přeskočím, dobře. Návrh pana poslance Kupky, navrhuje se státní garance plateb nájemného.
Kdo je proti? Kdo je proti?
Ten jeden je drobný, původně byl součástí toho návrhu, který byl představen na ústavně-právním výboru. Ty věci jsou skutečně limitované tou krizovou situací. Není to tak, že by tam nebylo možné vymáhat žádné sankce, ale bude to pouze zastropované, a to do výše úroku v zákonné výši, prostě do zákonného úroku. Čili to má být jedno z těch ochranných opatření. A druhá věc, a ta si myslím, že je velmi radikální, ale jsme v mimořádné situaci, mimořádná situace si občas vyžaduje některá mimořádná opatření. Já si jsem vědom toho, že to je radikální opatření. Nicméně v situaci, kdy tady teď skutečně budou ohroženy ne desítky, stovky, ale tisíce nejenom fyzických osob, ale taky podnikatelů, živnostníků, střední třída. Dobře to tady zaznělo, to jsou skutečně lidé ohrožení současnou situací, kteří si to ještě před měsícem vůbec nedovedli představit. Čili nemá to být absolutní. Nicméně je to opatření, které může zcela konkrétně, to je typický stav legislativní nouze, zcela konkrétně pomoci těm, kteří do těch problémů v příštích týdnech upadnou. Budu rád, když tyto návrhy i spolu s tím velkým pozměňovacím návrhem ústavně-právního výboru podpoříte.
Já také děkuji.
Poslední týdny jsou pro Českou republiku velmi těžké. Mnoho lidí přichází o svůj úplný příjem. Mnoho lidí dokonce přichází o práci. Rozdělila bych to do dvou skupin. První skupina jsou samozřejmě lidé, kteří už dnes, nebo už dříve měli potíže, vypořádávali se různým způsobem s dluhy, mnozí s dlužním otroctvím. Tohle je první skupina, kde chceme cílit na to, aby se jejich životní situace ještě více nezhoršila. Děkuji proto paní ministryni spravedlnosti, že vládní návrh na to pamatuje a odpouští 30 % povinnosti úhrady dluhu už v běžících oddluženích, na které se ještě nevztahuje, v uvozovkách, dobrodiní, které jsme schválili v minulém roce. To si skutečně myslím, že je velmi účinné. A sama mám desítky mailů, desítky konkrétních životních příběhů, které ukazují, že toto konkrétní opatření paní ministryně lidem pomůže. Co se týká našeho úsilí, tak já moc děkuji za spolupráci kolegovi Nacherovi, Výbornému, Koláříkovi a Farskému. Dlouhodobě se snažíme v oblasti exekucí a oddlužení o zlepšení situace. A je to nespravedlivé, pokud lidé, kteří pracují nebo mají nějaký jiný obdobný příjem, zůstanou zcela bez prostředků. Na závěr bych chtěla říct, že současně jsme při projednávání tohoto návrhu zákona dospěli s paní ministryní spravedlnosti ke shodě, že některé věci jsou systémové, je to potřeba hlouběji, tak aby to skutečně pomohlo lidem, propracovat. Typicky bych chtěla zmínit zastavování takzvaných marných, bezvýsledných exekucí. My nechceme exekuce pro exekuce. My chceme poctivé placení dluhů věřitelům, férové placení dluhů věřitelům. Ale nechceme dlužní otroctví.
Připraví se pan poslanec Blažek, kterého jsem tady někde také již zahlédl.
Já se přiznám, že jsem chytil druhý dech, protože jsem zvyklý z pražského zastupitelstva jednat tady společně s docentem Svobodou až do sedmi do rána. Nicméně paní poslankyni Hyťhové jsem slíbil, že budu mít příspěvek do osmi minut, tak se ho pokusím držet. Teď o půlnoci jsme se dostali vlastně do fáze, kdy tady mluvíme o budoucnosti lidí, kteří si z definice věci prostě ty rezervy tvořit nemohli. Nemohli, protože kdyby si je tvořili, tak po nich půjde okamžitě exekutor, insolvenční správce, věřitel a podobně. My jsme tam navrhli několik pozměňovacích návrhů, které by se daly rozdělit, aby to bylo přehledné, do dvou skupin. Tím mám na mysli vyloučení daňového bonusu z exekuce, úprava exekuce odstupného, která pro mě nepochopitelně dneska funguje tak, že když člověk dostane odstupné na tři měsíce, tak mu zbude jenom to jedno nezabavitelné minimum, jedna nezabavitelná částka, místo aby mu zbylo tolik nezabavitelných částek, na kolik měsíců je koncipováno to odstupné.
To není o nějakém dalším přesvědčování podle mého názoru. Jak už jsem řekl, můžeme maximálně plnit svůj mandát v oblasti cenové a finanční stability. To jsou prostě naprosto falešné, nezlobte se, opravdu trošku malicherné problémy. Obavy o to, že tady centrální banka tuto zemi přivede do nějaké neřízené inflace - pan poslanec Ferjenčík - a o životní úroveň. Ano, já mám také obavy o životní úroveň, ale ta se odvíjí od ekonomiky této země. A pokud tuto ekonomiku nebudeme schopni v případné nějaké velmi složité svízelné situaci podržet a uvést ji na nějakou trajektorii normální obnovy, tak potom samozřejmě mám velké obavy o životní úroveň lidu této země. Pan poslanec Martínek se domnívá, že ECB je více kontrolována. Tak a poslední poznámka, tady jenom pro metodické vysvětlení. Pan poslanec Kalousek má obavu o ztrátu centrální banky a o to, že to bude komplikovat vstup do eurozóny. Tak prosím pěkně, ztráta centrální banky není překážkou vstupu do eurozóny, protože máme tady příklad Slovenska, které dodneška má kumulovanou ztrátu centrální banky, a žádný problém pro vstup do eurozóny to nečinilo.
Děkuji.
Budu jenom velmi stručný. Když to budu trochu parafrázovat, tak on řekl: Prosím vás, z čeho nás to podezíráte? My přece nic takového dělat nebudeme. Já souhlasím s tím, že to nemáte dělat. Ale protože to nemáte dělat, tak k tomu ani nemáte mít ten instrument, protože když vám ten instrument dáme, co kdybyste to náhodou udělali?
Pan poslanec Skopeček do podrobné rozpravy, poté pan poslanec Kubíček.
A jinak ještě poprosím o hlasování o doprovodném usnesení.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě chce vystoupit. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Připomínám všem, že platí dohoda ze včerejšího dne, že nejprve probereme všechny zákony z resortu Ministerstva financí, což je ještě bod 3 a 4, a poté přistoupíme ke třetím čtením.
K tomu, zda tyto podmínky trvají, otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a budeme hlasovat o tom, zda trvají podmínky pro projednání tisku 811 ve zkráceném jednání.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou to návrhy, které do systému nahrála kolegyně Richterová, a zkracují ty lhůty, po které se toto opatření využívá. Máte možnost vyřešit tu okamžitou pomoc a zase udělat ji systémově a prostě do května to rozchodit tak, aby z této dávky mohli lidé hradit nájem. Těch možností máte dostatek. Musí tam být nějaká proporce. V případě, že to bude do května, nejpozději do června, já pro to hlasovat budu, ale o tom vládním návrhu mám vážné pochybnosti. Děkuji za pozornost.
Obávám se, že tímto návrhem zákona vláda pouze přenáší zodpovědnost na majitele nemovitostí, stejně tak jako předtím, co se týkalo odkladu DPH z nezaplacených faktur, na malé a střední podnikatele. Bohužel tato vláda z mého pohledu připravuje zákony, které věci neřeší, a pouze hledá ty, kteří to zaplatí, a to je špatné řešení. Bohužel, že to takto musím říct.
Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy prosím? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.
Mě hrozně mrzí, když tady prostě poslouchám to, co tady říkáte. Zájmem vlády je ochránit lidi, aby v této těžké době neztratili domov. A jestli vám to je jedno, tak nám to jedno není!
S přednostním právem pan předseda Bartošek.
Jenom velice krátce a využiji k tomu svého přednostního práva. To je špatné řešení. Stejně tak, jako je špatné řešení majitele nemovitostí vystavit do situace, že nedostanou nájem a oni sami se dostanou do finančních problémů, protože ten výpadek financí tam prostě s velkou pravděpodobností nastane. Není možné hledat řešení pouze pro jednu skupinu a druhou nějakým způsobem trestat. Prostě ano, mělo přijít řešení pro obě skupiny.
Já to použiji tedy aspoň psychologicky jako svoje závěrečné slovo.
Může to být i závěrečné slovo.
Myslím si, že ty příklady tady byly ukázány. My měníme jeho parametry. A projdeme si poměrně složitou procedurou v třetím čtení a uvidíme, jestli ty naše návrhy vláda bude reflektovat. Já doufám, že v těch zásadních se shodneme.
Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Takže prosím pěkně, nedělejme takové zjednodušení, zpaušalizování, že jenom koalice se stará o to, aby bylo dobře, a opozice tomu brání. To tak rozhodně dneska tady večer v té debatě nezaznívalo a mrzí mě to, když to takhle shrnete.
S přednostním právem paní v tuto chvíli zastupující předsedkyně klubu, paní poslankyně Černochová.
Já bych se také chtěla vyjádřit za náš klub k tomu, co tady zaznělo z úst paní ministryně, protože ono skutečně delegovat to na jiné subjekty ze státu, to je strašně snadné.